A když se to nakonec povedlo, tak v prvním kole s více než 11 miliardami korun se přihlásily celé tři firmy žádající o pouhých 50 milionů korun. A tak je skoro jasné, že se tuto dotaci vyčerpat nepodaří, což osobně považuji za obrovský šlendrián, který jde zejména za vaším ministerstvem, byť bez vaší osobní viny. Co je pravdy na tom, že MPO připravuje nový plán, jak s těmito nevyčerpanými prostředky naložit, tedy kdyby o ně zcela nepřišlo? Chcete prý přesunout 7 miliard do dotačního programu ICT a sdílené služby, ze kterého se čerpají prostředky například na stavbu a provoz datových center, což je zcela něco jiného než plánované a nezbytné pokrytí vysokorychlostním internetem. A navíc, aby bylo možno tam část dotace přesunout, musel by být vypracován návrh změny programu. Předmětem podpory by nově mělo být pořízení hardwarového a softwarového vybavení potenciálních žadatelů. Zajímá mě, jak to tedy na monitorovacím výboru, který tuto operaci měl řešit, dopadlo a jak se k tomuto problému postaví Evropská komise.
Slovo má ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Prosím, máte slovo.
Poprosím vás, abyste se již usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní. Poté bychom měli případně pokračovat dalšími body schváleného pořadu schůze. Oba páni jsou dnes omluveni, proto je nutno odhlasovat nové ověřovatele, aby právě v 11.30 mohlo proběhnout losování přihlášek k ústním interpelacím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Je ta žádost z důvodu nepřítomnosti pana ministra. Žádá o to pan ministr. Uděláme to teď. Návrh byl přijat.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych nejprve omluvil toho, kdo to tady měl původně předkládat, což je můj kolega Metnar. On je právě v Bulharsku na Radě ministrů, kde ho střídám já dneska večer, takže zatím s dovolením vezmu za něj toto pěkné téma.
Zároveň jsou poživateli starobního a invalidního důchodu a v případě mimořádné situace ještě můžou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce má uzavřeny rámcové smlouvy na dodávky poukázek od tří dodavatelů, kteří zajišťují zároveň síť smluvních prodejců napříč celou republikou. V celé republice je dnes těch smluvních prodejců 16 000, je přesná mapa, každý úřad práce ten seznam má.
Děkuji paní ministryni. Pane poslanče, nemáte zájem o doplňující otázku?
Děkuji. Vážený pane ministře, z toho důvodu vás nyní veřejně interpeluji, abyste potvrdil nebo vyvrátil tvrzení premiéra Andreje Babiše, konkrétně uvedl, kolik případů za dobu vašeho působení ve funkci vykazovalo známky objednaného trestního stíhání. Dále, jací konkrétní lidé skončili na základě takto objednaných trestných činů řízení ve vězení. Jaká konkrétní opatření byla přijata po zjištění objednání trestního stíhání ve všech těchto případech. Dále, komu byl zadán úkol, aby se tato situace v České republice změnila A také, z jakého důvodu nebyly o těchto praktikách informovány příslušné sněmovní výbory a komise. Vyzývám vás proto k zodpovězení všech mých výše položených otázek. V opačném případě pak vyvození osobní politické zodpovědnosti. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Pan ministr není přítomen, proto vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.
Děkuji. Vážená paní ministryně, problém, na který chci ve své interpelaci upozornit, tady byl před malým okamžikem již otevřen. Ale na druhou stranu se nemohu smířit s praxí a je pro mě nepřijatelné, že toto opatření evidentně dopadá na lidi, kteří se v sociálně obtížné situaci neocitli vlastním přičiněním.
Děkuji, pane poslanče.
My jsme se zabývali i tím, kolik dávek bylo vyplaceno do pobytových zařízení. Komunikovala jsem s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
Tak, paní ministryně, děkuji.
Pokud jde ale o téma duplicit, tak ono to není tak úplně jednoduché, protože ta duplicita není plná, je pouze částečná. To znamená, ne každý daňový subjekt musí zveřejňovat celou účetní závěrku. Platí to od roku 2016 pro malé a mikroúčetní jednotky. Samozřejmě toto téma i velice úzce souvisí s novým zákonem o dani z příjmu a dalšími doprovodnými změnami, které budou souviset se samovyměřením, s elektronizací, úpravami lhůt, takže budou vyžadovat určité legislativní úpravy. Tam je to podstatné, tam je to vynutitelné, samozřejmě potřebuje tyto přílohy k řádnému vyměření daňové povinnosti. Ale ten problém je hlubší. Určitě bych se nebránila nějaké spolupráci na úrovni pracovní skupiny.
Já také děkuji.
Čili chápu to dobře, že by bylo možné vytvořit nějakou pracovní skupinu, do které by se mohla třeba zapojit i opozice a podobně, abychom nějakým způsobem tento problém vyřešili?
Mně jde vždycky o věc a o věcné řešení, ale zdůrazňuji, že bude nutné přijmout legislativu. Otevřeně říkám - legislativa, technické řešení a velice dobře to vysvětlit, protože zase budeme zavádět něco nového.
Vážený pane ministře, obrátila se na mě poměrně velká skupina filmařů ve věci digitalizování významných českých filmů.
Samotné filmové kopie spravuje Národní filmový archiv, což je příspěvková organizace Ministerstva kultury. Je třeba říci, že současné technologie, a je jich více, významně ovlivňují možnosti šíření a konzumace audiovizuálního obsahu. Jsou zde dostupné velkoformátové obrazovky s vysokým rozlišením, online šíření, digitální kina. Tento druhý způsob směřuje k maximálnímu možnému přiblížení původní podoby díla s možnostmi distribuce prostřednictvím současných nejvyspělejších technologií, ovšem je finančně velice náročný.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už podrobně popsal pan ministr, skutečně se jedná o smlouvu, která je prospěšná především pro mladé lidi ať už z České republiky, nebo i naopak z Japonska. Každopádně je hodná podpory. Japonský vzdělávací systém, jak jistě víte, je považován za jeden z nejlepších, nejpropracovanějších ve světě. Japonští studenti dlouhodobě mají nejlepší výsledky, jedny z nejlepších výsledků vůbec ve srovnávacích testech mezi jednotlivými státy na světě. Japonský trh skýtá řadu exportních příležitostí pro české firmy a vyznačuje se trvalým zájmem o inovace, nová, sofistikovaná řešení a i toto může být zásadním způsobem inspirativní pro mladé lidi z České republiky, kteří právě do Japonska vyrážejí na roční studijní pobyt. Je tedy jistě záhodno jim umožnit, aby si v rámci svého studijního pobytu v Japonsku měli možnost na své studium i přivydělat. Proto tuto smlouvu rozhodně doporučuji ke schválení.
Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra nebo pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat. Kdo je proti? Přihlášeno je 123 poslanců, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji. Paní ministryně slibovala, že na ně zareaguje, takže bych možná teď vytvořil prostor pro možnou reakci paní ministryně a případně pak povedu dále polemiku.
Děkuji, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. K dalším reakcím a poznámkám. DAC 5 vyžaduje, aby přístup správců k datům měli všichni správci daně, tedy nejen Finanční nebo Celní správa. Je to reciproční výměna nebo je to automatická výměna. Takže toto víceméně vylučuji. Pokud bychom ho neimplementovali, vystavujeme se riziku infringementu. Jedná se o povinné osoby, kterými jsou třeba banky, další finanční instituce s bankovním tajemstvím, ostatní ekonomické subjekty. A ty už dneska jsou povinny sdělovat tento okruh informací Finančnímu analytickému úřadu.
Obrátil jsem se na vás s dopisem, ve kterém jsem předložil relevantní argumenty hned ve čtyřech oblastech. Děkuji za vaši odpověď. Žádám vás tedy touto cestou o skutečné zodpovězení mých otázek. Konzultoval jste tento návrh na přesun odboru s nezávislými odborníky z praxe, tedy mimo vlastní tým lidí? Pokud ano, tak s kým a jaké uvedli argumenty? Jakým způsobem si představujete fungování tohoto mezirezortního odboru pod úzce profilovaným Ministerstvem zdravotnictví, zejména pak v oblastech týkajících se policie, legislativy, tvorby sítě služeb, spolupráce s věznicemi či dalšími tématy s přesahem na mezinárodní politiku. Úřad vlády dnes řeší politiku hazardu, tabáku, alkoholu spolu s drogami nelegálními. Z jakého důvodu po mé intervenci následovala na odboru kontrola NKÚ, když na odboru byla nedávno a její závěr byl takový, že odbor funguje příkladně a je zcela transparentní? Upusťte prosím od tohoto kroku a otevřete znovu debatu nad vaším původním záměrem. Vyslechněte si skutečné argumenty expertů.
Děkuji, pane poslanče.
Vyjádřeno srozumitelněji, prezident Zeman už nemůže sám o sobě rozhodnout, že něčí trestní stíhání bude zastaveno. Vždy k tomu potřebuje podpis některého z členů vlády. Prakticky jde o vyjádření odpovědnosti, kterou vláda za zastavení už zahájeného trestního stíhání přebírá. Vychází se z toho, že pokud už se odpověď na otázku, zda a kým byl spáchán trestný čin, nemáme dozvědět od soudu, pokud má být smetena se stolu práce policie a státního zastupitelství, musí se na zastavení trestního stíhání shodnout vláda s prezidentem. Takový trestně stíhaný se totiž vlastně postaví mimo zákon, mimo právo, nad právo. A právě o něčem takovém se v poslední době hodně mluví a mluví se o tom v souvislosti s kauzou Čapího hnízda. A jak jistě chápete, to není maličkost. Já se vás proto ptám, pane premiére, jak byste v takovém případě hlasoval? Zda byste v kauze Čapího hnízda milost pro sebe a své nejbližší podpořil, nebo nepodpořil. A zajímá mě také, jaké důvody vás k převzetí nebo nepřevzetí odpovědnosti za udělení takové milosti vedou. Ve hře je přece zásada rovnosti před zákonem.
Děkuji paní poslankyni také za perfektní dodržení času. Tímto upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády, co se týče interpelací. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám tedy pana poslance Ondřeje Profanta, aby přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Olga Richterová a zároveň také paní ministryně Jaroslava Němcová.
Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat na otevřená data. Otevřená data jsou fenomén moderní doby, který přispívá k transparentnosti veřejné správy. Vy jste to reflektovali v programovém prohlášení vaší vlády také. Ale jedná se i o prvek vnitřní kontroly a spolupráce mezi institucemi, který je velmi důležitý. Nicméně v rámci vašeho rezortu je Ústav zdravotnických a informačních statistik České republiky, který poněkud žije v minulém století. Myslím si, že jeho statistická práce je poněkud špatná. A i oni sami přiznávají, že v mnoha ohledech mají data nepřesná, což uvádějí jako jeden z argumentů, proč je nezveřejňují.
Slovo má ministr zdravotnictví, ministr Vojtěch. Prosím pane ministře, máte vašich pět minut.
Já jsem působil několik let na Ministerstvu financí, kde jsme open data poměrně výrazně používali, respektive zveřejňovali, a chci se inspirovat právě ve spolupráci s kolegy z rezortu financí na tom, abychom to vytvořili podobným způsobem. Takže já určitě toto chci zavést i na Ministerstvu zdravotnictví. Pak jsou data, která se týkají různých registrů, jsou to různá epidemiologická data, data o zdraví populace, výkonnosti a stavu sítě poskytovatelů a podobně. To jsou ta data, která spravuje ÚZIS, tedy Ústav zdravotnických informací a statistiky. Tam už v minulosti nějaké kroky byly učiněny tak, aby tato data byla také dostupná, sloužila občanům, případně nějakým subjektům, které se zabývají výzkumem a hodnotí zdravotní péči v České republice. Uvedl bych například nový portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, nový portál mapující paliativní péči a data o péči na konci života pacientů, portál, který je připravený pro každý region České republiky publikující otevřená data o zdraví obyvatel, výkonnosti poskytovatelů zdravotních služeb a stavu sítě, rozsáhlý portál o epidemiologii nádorů, a pak jsou to otázky hlukových map a podobně.
Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předkládaná smlouva je standardní úpravou oblasti policejní spolupráce s nesousedním státem. V současné době není oblast policejní spolupráce s Vietnamem upravena žádnou dvoustrannou smlouvou. Tato smlouva je v souladu s vnitrostátním právním řádem, s mezinárodním právem i s právem Evropské unie. Provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet. Organizační výbor navrhl přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pane ministře? Pane zpravodaji? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Hlasování číslo 70, přihlášeno je 119 poslanců, pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali tento bod. Já vám děkuji a bod končím. Dovolte mi přečíst další omluvy. prvé čtení
Jeho obsah je jednoduchý. Český právní řád je v souladu s ustanoveními protokolu, ratifikace bude tedy spíše politickým vyjádřením podpory této iniciativy. Děkuji za pozornost.
Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Strýček.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Možná ještě jenom pro zdůraznění - všechna tato kriminální jednání jsou již dnes v České republice postihována trestním zákoníkem, takže z toho pohledu je předkládaný protokol v našem právním řádu již proveden.
Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Nemají zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Hlasování číslo 71, přihlášeno je 121 poslanců, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Jedná se tedy o smlouvu, která je orientována jednoznačně a výrazně na mladé občany obou států, a domníváme se, že z tohoto pohledu je jasným přínosem.
Ústní interpelace Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté i na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozděleny do lavic. Než dám slovo prvnímu vylosovanému poslanci panu Dominiku Ferimu, tak mi dovolte přečíst několik omluv. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Je to pro forma, pan předseda vlády je omluven. Vážené dámy a pánové, rád bych využil tohoto prostoru k otevření problému přípravy novely služebního zákona. Není zvykem zde diskutovat návrhy zákonů, které ještě ani neposvětila vláda, ale podřízení státního tajemníka přímo pod premiéra není věc, která by nás mohla nechat chladnými. Žijeme bohužel v době, kdy vláda rozhoduje o vyhazovu odborných náměstků na brzkých ranních schůzích bez předchozího avíza. Řada problémů služebního zákona, na které bylo poukazováno, není v novele řešena vůbec nebo jsou navrhovanými změnami dokonce prohlubovány. Pro kontext si zaslouží zmínku v kuloárech diskutované obměny Legislativní rady vlády, která pro jistotu není v současnosti svolávána vůbec nebo se její zasedání ruší.
Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážený pane premiére v demisi, plánované převedení agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády pod gesci Ministerstva zdravotnictví považuji za riskantní krok, který může mít celou řadu negativních dopadů. Protidrogová politika je meziresortní záležitost. Koordinace několika ministerstev, která se problematikou zabývají každé z jiného úhlu pohledu, se velmi těžko bude dát řešit jen z jednoho z nich. Začne se dít přesně to, co vy tak často kritizujete. Do problematiky se promítne boj mezi resorty, resortismus se pak logicky projeví na kvalitě řešení protidrogové problematiky. Důsledky v tomto případě mohou být skutečně velmi negativní a dopadnout na celou společnost. Jedním z nich může být zvýšení rizika šíření infekčních onemocnění. Pokud například tato část protidrogové politiky nebude fungovat správně, hrozí riziko zvýšeného výskytu použitých injekčních stříkaček na veřejných prostranstvích a s tím spojené riziko šíření infekčních nemocí. Vážený pane premiére v demisi, chci vás tímto vyzvat, abyste neboural funkční systém, který zde byl přes dvě desetiletí budován. Zaštiťujete se efektivitou, nicméně systém je efektivní právě v této své stávající podobě a plní dobře svou funkci.